Většina velkých zemí se například po druhé světové válce například dostala z dluhů nikoli díky jeho podstatného snižování, ale naopak rychlým růstem HDP. Zadlužení je dluh dílený HDP, takže i kdybychom dluh nezvyšovali, míra zadluženosti stoupá. Mezi náklady vládního balíčku patří zbrzdění nebo dokonce pokles HDP, růst nezaměstnanosti a negativní sociální dopady a také rizika ztráty kredibility.
S ohledem na velmi krátkou lhůtu pro připomínky nemůže Nejvyšší soud poskytnout hlubší rozbor řešené materie. Tuto připomínku hodnotíme jako zásadní. Konec citátu vyjádření Nejvyššího soudu. Vy všichni to znáte, ten starý příběh. Ale aby to nebylo takové, jak to navrhoval Andrej Babiš, aby to vypadalo trochu jinak, přichází se s jiným koeficientem, s jinou základnou pro výpočet, aby to bylo trochu něco jiného. Ale fakticky to znamená zpomalení růstu či zmrazení platů nejen poslanců a senátorů, ale i soudců, a to navzdory tomu, že zde byla v minulosti určitá gentlemanská dohoda, že se už na tyto platy nebude sahat. Považuju to za úplně zbytečné, považuju to za nevhodné to zapojovat tady do konsolidace veřejných rozpočtů a samozřejmě říkám tady s veškerou vážností od mikrofonu, že ve výsledku se nakonec dočkáme přezkumu Ústavním soudem a že nakonec ty prostředky s velkou pravděpodobností budou muset být dorovnány. Takže o co nám zase jde? Zase jenom trošku vylepšit výsledek, aby ten schodek lépe vypadal v tomto roce a po nás ať přijde potopa. Je to také důvod a říkám to tady dopředu, proč budu navrhovat v té správné chvíli, aby i tento tisk byl přikázán ústavně-právnímu výboru. Nemám ambici na ústavně-právním výboru projednávat všechny aspekty daňového balíčku, ale prosím vás, toto je věc, která opravdu patří materiálně do ústavně-právního výboru a já doufám, že můj návrh bude podpořen. Tak to máme justici. Za druhé tady máme včelaře. Když to probíráte se včelaři, tak většinou vám řeknou jednu větu: že to opravdu není dobrý nápad. Není to vůbec šťastný nápad. Vy víte, že Česká republika je včelařská velmoc. My máme možná největší hustotu včelstev nejen v Evropě, ale na světě, že to není vůbec jednoduché hospodaření. Vždycky se s nadsázkou říká: celé vaše hospodářství lítá někde ve vzduchu. Všichni víme, že tam, kde jsou včely, tam se lépe daří i zemědělcům, ty výtěžky, a já tady mám nějaké vyjádření Včelařského svazu, které vám ještě přečtu, jsou potom relativně směšné. Kdyby oni měli vést nějaké papírování, tak to prostě zabalí a skončí. Jenom tady ocituji kousek z toho vyjádření Včelařského svazu. Oni tady píšou, že včelařství v České republice je založeno na zájmových včelařích a jejich chovech. Podle oficiálních údajů Českomoravského svazu chovatelů, který vede ústřední evidenci včelstev, je v České republice 65 tisíc chovatelů včel. Naše právní předpisy neupravují definici zájmového včelaře s odkazem na počet včelstev, v tom se řídíme pravidlem Evropské unie, která označuje za komerčního včelaře toho chovatele, kterých chová více jak 150 včelstev. Dotace těmto chovatelům pak podléhají specifikům bez ohledu na to, jestli se jedná o zemědělského podnikatele nebo ne. Jestliže je včelař profesionálním včelařem, pak je registrován jako zemědělský podnikatel podle zákona o zemědělství a to není vázáno na počet chovaných včelstev, ale na vůli chovatele se touto činností živit. Všichni ostatní jsou zájmoví včelaři, prodávají své přebytky v rámci ostatních příjmů. Proto včelaři nechápou tvrzení, že profesionální včelaři využívají jakousi výjimku fiktivní výše příjmů a formálně rozepisují včelstva na členy rodiny. Včelařství je u nás tradiční společensko-prospěšnou činností založenou na rodinné tradici. Většina našich nových včelařů je právě z rodinného prostředí, ve kterém se tento koníček dědí, aby se práci se včelami syn, vnuk, dnes i dcera, vnučka naučili, předávají se jim včelstva. Cítíme zde rétoriku některých profesionálních včelařů, kteří možná mají problém obstát v tržním hospodářství a vinu svalují na drobné včelaře. Včelařský svaz proto protestuje proti obviňování drtivé většiny poctivých včelařů z podvodu. Proč teď přichází s tímhle nápadem tato vláda? A vracím se k té svojí úvodní otázce: Mohl by nám pan ministr říct, koho to napadlo, kdo s tím vlastně přišel a kde je ta původní myšlenka, proč to vlastně dělají?
Nyní se vracíme do obecné rozpravy. Omlouvají se pan poslanec Dufek Aleš od 9.30 do 11.30 z pracovních důvodů, Foldyna Jaroslav od 12 hodin z pracovních důvodů, Jakob Jan od 10 do 11.30 z pracovních důvodů a Pošarová Marie do 12 hodin ze zdravotních důvodů. Nyní tedy vystoupí pan ministr Bartoš, dále je přihlášen pan poslanec Štolpa.
Já vám děkuji za slovo. Vážené dámy, vážení pánové, diváci - možná, paní předsedající. My od počátku nástupu na Ministerstvo na místní rozvoj s týmem, který jsem vytvořil speciálně pro otázku bydlení, pracujeme na celé škále nástrojů, některé z nich už jsme zrealizovali, některé se budou realizovat tak, jak čekáme ještě na rozhodnutí Evropské komise ve věci notifikací. A je důležité si říci, a tady několikrát zazněly třeba programy SFPI, Program výstavba či nějaká dílčí opatření. Neexistuje jedno univerzální řešení, které by řešilo dostupnost bydlení v České republice. Není to jeden zákon, nemůže to být ani jeden program. Ano, situaci na trhu s bydlením vyřeší série kroků, některé z nich jsou kroky, které můžou udělat municipality, některé kroky jsou, které může udělat stát, ale nesmíme opomíjet, a zmínil to tady i pan ministr Stanjura, vázání soukromého kapitálu, ale i soukromé investice do bydlení, do dostupnosti bydlení v České republice. Znovu jenom zopakuji, a to tady včera zaznělo několikrát velmi správně, jsou to obce a města, na jejichž území lidé bydlí, proto musíme připravit takové podmínky a nástroje, aby obce a města tuto situaci mohly řešit, což není dáno pouze tím, že se bude jenom stavět, ale bude se renovovat, můžou se řešit další nástroje, které pomohou s dostupností bydlení. Co to znamená? Jaké to má konsekvence? Ono se často hovoří o bytech ve velkých městech. Ty asi tři faktory, a můžete se podívat i na data, která to potvrzují, byly způsobeny nárůstem reálných příjmů domácností, což je dobrý fenomén, když si lidé vydělají více peněz. Co to tedy ukazuje? A je fakt, že inflaci ani úroky hypoték na Ministerstvu pro místní rozvoj bohužel nesnížíme, nemáme k tomu žádné nástroje. To Bydlení pro život má tři pilíře a některé tady i paní Klára Dostálová zmínila. První, co stát má ve svých rukou, jsou zákony, legislativa, která upravuje ta pravidla hry. Druhý jsou investiční nástroje pro obce a další subjekty. Tady bych odskočil možná k tomu, co tady včera zaznělo, a já si myslím, že to zaznělo správně, ministerstvo je partnerem obcí, měst a krajů. Pak když se jenom vrátím trošku k tomu, tudíž i třeba ve fondu SFPI či dalších jako ministerstvo není alternativa banky.
Vláda se nejspíše utěšuje tím, že evropské fondy mohou s rozpočtem České republiky udělat zázraky. Například Babišova vláda v roce 2016 počítala s deficitem 70 miliard korun. Na konci roku měla 62 miliard korun přebytku. Hlavním důvodem byly vedle špatného rozpočtování - ekonomická konjunktura a dobrý výběr daní. Ale hlavním důvodem byly ve skutečnosti evropské fondy, z nichž se ve státní kase nečekaně objevilo 72 miliard korun navíc, než se čekalo. Babišova vláda si tak místo plánovaného jednoho z nejhorších výsledků připsala na konto daleko nejlepší roční výsledek hospodaření státu, protože bruselská finanční, takzvaná vyšší moc - jakkoliv opticky jistě vítaná - neřeší české veřejné finance, které mají obří strukturální problém. Na jeho řešení Evropská unie žádné dotační programy bohužel nevypisuje, pokud tedy nepočítáme záchranné balíky pro předlužené ekonomiky jižní Evropy, kam se, doufám, vláda dostat nechce. Ale kdo ví? Dohromady tak v pololetí činily 1,133 bilionu korun.
Ano, rozumím vám, pane poslanče. Prosím o zklidnění, když tak přesuňte svoje rozhovory do předsálí.
Ke skokovému nárůstu dluhu došlo za covidu na chudých lidech, což je zadlužení mimo příjmy státu. Miliardář přece nebude za zlých časů zvyšovat příjmy státu zdaněním zlodějských příjmů zahraničních bank a svých milionářských kamarádů. Obsluha dluhu byla i přes covidové výdaje relativně nízká. Dluh zůstal u domácích finančních institucí. Zbídačování lidí jistě chválí masochisté, voliči pětikoalice i část zmanipulovaného obecného lidu. Ale zbytek naší populace si nyní uvědomuje, že Fialova vláda postupně ztrácí nárok na legitimitu. Jinak řečeno, to znamená konec společenské smlouvy uzavřené cinkáním klíčů v listopadu 1989 na náměstí, kterého jsem se také účastnil. Obecně platí, že neoliberální pravice chce minimální stát. Fialova pětikoalice to vylepšila, protože už nechce stát asi žádný. Nevolený Brusel garantuje moc jednomu promile vyvolených, kteří žijí mimo Evropu. Nejsme poslanci Evropského parlamentu, abychom bohatě placenými lžemi předstírali, že kontrolujeme činnost Evropské unie. Jsme poslanci české Sněmovny, která by měla kontrolovat hospodaření české vlády. Spolehlivým indikátorem hospodaření je státní dluh, jeho výše, struktura a obsluha. Pokud nám po krachu rodinného rozpočtu vezme exekutor barák, veškeré zařízení a vlastně i manželku, která se s námi rozvede, nemáme právo nic chtít po dětech, které jsme svou vlastní - eufemisticky řečeno - netečností připravili o budoucnost. S naším státem je to stejné. Můžeme se zadlužit jen do výše reálných příjmů. Je to nejlepší základ pro dluhové hospodářství, kterým přijdeme o suverenitu státu. Fakticky mohou udělat, co uznají za vhodné. Naše klíčová data o obyvatelích včetně ekonomiky mohou jít zcela legálně mimo republiku. A kdo tam do toho vleze potom, do toho cloud computingu, to bude prakticky nezjistitelné. Při eventuální další krizi se zjistí, že pirátský úřad digitální pravdy a lásky má cloudové úložiště ve Spojených státech či kdekoliv jinde, odkud se bude tento náš stát, takzvaný, spravovat. Dopadneme jako Varufakis, když chtěl v Řecku udělat tichý převrat na Ministerstvu financí, aby státu zbyly alespoň základní pravomoci. Pak nebudou moci nic udělat v krizi ani ti, kteří by to doopravdy chtěli a mohli provést.
Omlouvám se, myslím faktickou samozřejmě.
S pocitem bezpečí, sucha a jistoty. Pane ministře, my si vás pamatujeme - už tu paměť mám taky delší, neříkám, že lepší, ale delší - jako velmi tvrdého glosátora a tvrdého protivníka. Ale já mám pocit, že vy když jste na té druhé straně, tak jako nesnesete už ten tvrdší úder. Takhle to tady je. Ale v tu chvíli očekávám logicky, že budete schopen to unést.
Podívejte se, koho se mi podařilo získat do státních služeb, který mi pomáhá ve funkci náměstka. Není to ani můj kamarád, ani žádný trafikant a v soukromém sektoru by si vydělal mnohem více. Tak jako važte slova, anebo buďte konkrétní a pak ať se ten člověk obhajuje. Já tam mám kompetentní lidi. A když jsem mluvil o tom deficitu, tak pan poslanec Juchelka se vyhnul odpovědi, kdy byl ten nejvyšší deficit v historii České republiky za naší vlády, tak bych byl rád, aby nám to sdělil. Loni byl rozpočet 360 miliard. Tak podle vašeho názoru, kolik by měl být letos, když konsolidujeme moc rychle? To je opravdu legitimní politická debata.
Děkuji panu ministrovi. Paní poslankyně Balaštíková a poté pan poslanec Juchelka. Děkuji paní poslankyni. A s faktickou pan poslanec Juchelka, poté paní poslankyně Peštová a poté s faktickou pan vicepremiér Válek.
Pan ministr Stanjura pláče na nesprávném hrobě. Já jsem pouze citoval předsedu rozpočtového výboru a cituji znovu, je to ze Seznam Zpráv a cituji, taková tam byla citace, ano? "Pan Stanjura to má jistě těžké, ale já už se rozhodnul, že nebudeme spoléhat na expertní aparát Ministerstva financí, v nějž nemám důvěru", řekl Bernard. Deficit státního rozpočtu dosáhl 157 miliard. Tak to je, uvidíme, jak to bude na konci roku. Vždyť přece se o tom tady normálně hovoří a všichni si o tom mohou přečíst.
On tady obhajuje všech těch 60 zákonů, které se mění.
Tak proto asi jste to tam také zařadili. Já jezdím přes takovou jednu malou vesnici a tam si vždycky dávám zmrzlinu a je to v místní trafice, a tak jsem s tím pánem tam povídal a on říkal: No, je to strašný, kam to spěje? Poslední nebo jedno z předposledních témat, kterému se budu věnovat, je daň z nemovitosti. Tady se pořád říká podpora bydlení, podpora mladých rodin, ale když se podíváme, tak zase opět, všem zdražujeme daň z nemovitosti. V těch větších městech to bude daleko vyšší zdražení, protože tam jsou vyšší koeficienty a vyšší sazby, v těch menších obcích to bude méně. Ale zdražuje se to prostě všem a na dvojnásobek. V tom konsolidačním a jak já říkám, daňovém balíčku jsem se dočetl, že to bude příjem státu. Když se podívám do novin, do zpráv, tak se zase říká, že to bude příjem obcí, že se bude snižovat rozpočtové určení daně. Protože já tady budu, já si vás dovolím citovat, který jste před volbami říkal a říkal jste to, že zvýšení daní z nemovitosti - mít kde bydlet není luxus, odmítáme vyšší zdanění nemovitostí. Ale vy přicházíte s návrhem tam dát tisíc korun. Můžu tady mluvit o navýšení dálničních známek a tak dále, ale nebudu tady zdržovat. A uvedu tady na mikrofon tu skutečnost, že za vlády Andreje Babiše se státní dluh vůči HDP snižoval, díky covidu poslední dva roky lehce narostl, ale nedostal se na to zadlužení jako na začátku.
Děkuji a s faktickou poznámkou vystoupí pan ministr a posléze pan poslanec Milan Wenzl.
Tak kolikrát se mě dneska ještě zeptáte na to samé?
Prosím.
Ale to není tak pravda, protože když se podíváme, tak možná jeden z největších dopadů to bude mít na podnikatele, na podnikatele a majitele pizzerií, protože tam se topí dřevem. A nejsou to jenom pizzerie, ale jsou to i malé pekárny, kde se topí dřevem. Já si myslím, že stejně přijde zase z Evropské unie ta ekologická daň, kde bude zakázáno topit dřevem úplně.
Nejprve pan poslanec Martin Kukla, poté paní poslankyně Berenika Peštová a poté pan ministr financí. Prosím, vaše dvě minuty.
Děkuji za slovo. A co se týká účasti tady ve Sněmovně, tak já se pokusím svoji účast ještě zlepšit, když říkáte, že jsem tady nebyl.
Paní poslankyně Berenika Peštová nyní vystoupí se svou faktickou.
Děkuji za slovo. To je jedna věc. Protože my akorát čerpáme z toho, co získáme z novin, jiné informace nemáme.
Provozy kulturních památek jsou velmi nákladné. Vláda svým návrhem plánuje zvýšit DPH u veškerých vstupenek na kulturu i sport z oblasti té kultury se jedná o divadla, galerie, kina, koncerty. Kulturní akce bude to první, co rodinný rozpočet už neunese, prostě je to tak, nepůjde se do divadla. Kolega dal ten příměr podobný, jsem slyšel předtím, k té kojenecké vodě například.
A já nyní poprosím pana poslance Ratiborského, aby vystoupil se svým příspěvkem.
Děkuji za slovo, pane předsedající. Od této částky se budou odvíjet i ceny dálničních známek hrazených na 30 kalendářních dnů, 10 kalendářních dnů i na jeden kalendářní daň. V důsledku zdražení lze přitom podle důvodové správy předpokládat zvýšení příjmů Státního fondu dopravní infrastruktury, který financuje výstavbu, modernizaci, opravy, údržbu a správu dálnic a silnic. V březnu tohoto roku přitom pan ministr Kupka pro Seznam v rozhovoru uvedl, že zdražení souvisí i s chystaným zavedením jednodenního kuponu. Kdyby ministerstvo zavedlo jednodenní kupon se současnou cenou, tak by to podle jeho propočtu znamenalo výpadek až půl miliardy korun. Rakušané přitom platí 1,09 a mají přibližně dvojnásobek délky kilometrů. To znamená, že my budeme platit dvojnásobek, ale v Rakousku mají dvojnásobek kilometrů. Zdražení přichází necitlivě zrovna v této době, kdy se zvýšily snad všechny možné ostatní náklady domácností: potraviny, energie, bydlení. Na venkově jsou lidé závislí na autech, aby se dostali do práce. Jaký vliv tedy v praxi bude mít zdražení na bezpečnost silničního provozu a jaký na finanční situaci domácností? Každý ať si odpoví sám. Citelné zdražení nejčastěji kupovaného ročního kuponu nás opět přivádí k myšlence, kde jsou vlastně všechny ty peníze vidět. Laboratorní testy totiž prokázaly, že byla použita nevyhovující betonová směs. Nebylo to levné a nebyla to první oprava již udělané práce a pravděpodobně ani poslední. Kontroloři dále upozorňují na nekvalitní odstraňování závad, které vytváří nerovnosti na vozovce a má negativní vliv na jízdní komfort. V médiích jsem se dočetl zajímavou myšlenku, která věc dotahuje ad absurdum, kolik by musela stát dálniční známka, abychom vůbec poznali, že za něco platíme? To je opravdu zásadní rozdíl. Jinými slovy, kdyby průměrná cena známky byla 9 900 korun, rozpočet ministerstva dopravy by stoupl dvakrát. A protože jsme vynalézavý národ, objevily se už i fígle, jak do budoucna ušetřit. Podle současných pravidel je totiž možné odložení platnosti známky až od tři měsíce.
Děkuji, pane poslanče, a poprosím dalšího řádně přihlášeného pana poslance Jana Volného.
No, děkuji, pane předsedající, kolegové, kolegyně, no čas ubíhá, je to dlouhý, venku to pere. Pan ministr Stanjura mi odešel, takže tady budu mluvit jako do zdi. Mluví se tady o termínu úsporný balíček, a my říkáme daňový balíček. Jak to vlastně všecko začalo? Před měsícem byla bombastická tisková konference, kdy jste představili úsporný balíček. Nevím, jestli ta čísla jsou přesně, ale bylo to třetina vy a dvě třetiny my jako stát.
Myslím, že v řadě případů mají ten pocit správně. Takže to neříkám jenom z nějaké zkušenosti, kterou mám načtenou prostě v knížkách. Protože já si myslím, že tam za těmi lidmi chodíte také a není možné, abychom se potkávali s úplně jinými lidmi. Tohleto kritérium já jsem na ministerstvu nikdy neměl. Pozor, já neříkám, že člověk ze stranickou knížkou nebo legitimací nemusí být odborník. Jasně, to je také možné. Ale vadí mi, že tam skutečně mám pocit, že někde je to to hlavní kritérium a to je prostě špatně. To je prostě špatně! Na druhé straně tam vidím, aby se neřeklo, samozřejmě celou řadu představ - já tomu říkám představy - jak někde ty peníze získat dál. Ale tam to tak úplně jisté není. Dovolte mi na závěr tedy stručně uvést mé hodnocení některých návrhů ve vašem balíčku. No, tohle už vůbec ne. To jste se zbláznili. Koho to napadlo? Tohle asi jo, ale potřebovalo by to upravit. Balíček to podle mě není ozdravný, ale otravný. Zdůrazňuji ne vládě, ale tady prostě spíš občanům.
Nikdo vlastně dohromady nic neví. Prozatím to vypadá tak, že se mlčí. Všichni sklapli podpatky. Máte pořád 18 ministerstev, máte více úředníků, máte více kamarádů v pozicích placených náměstků. Já mám tady to programové prohlášení vlády, které se změnilo. To se změnilo a ani poté nepředstoupila vláda před Sněmovnu, aby nějakým způsobem jsme mohli hlasovat o tom, zdali to programové prohlášení vlády, to refrešované, zdali souhlasíme s tím, že vláda skutečně má naši důvěru.